Jednání z hlediska ředitelů v rámci poradenských zařízení proběhla zase tři. Stejně tak proběhly tři jednání vedoucích pracovníků SPC. Stejně tak proběhla školení ohledně postavení školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Vedle toho proběhla jednání vedoucích krajských pracovišť NIDV z hlediska společného vzdělávání. Tady podotýkám - od září proběhla dvě a do konce roku proběhnou ještě další dvě a v roce 2016 předpokládáme každý měsíc.
Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Pan kolega Chvojka, pan kolega Zbyněk Stanjura.
Děkuji.
Ano. Já doufám, že i logicky to odhlasujeme. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 154 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh je přikázat výboru hospodářskému. Kdo je proti? Děkuji vám. Lhůta pro projednání zůstává na 60 dnech. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Tímto sněmovním tiskem jsme se už zabývali ve čtvrtek 8. října na 33. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili jeho projednávání do čtvrtka 22. října, také na 33. schůzi. Přerušili jsme ho v obecné rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotveny oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu. Přes tato opatření je smlouva o zamezení dvojímu zdanění pro naše podnikatelské subjekty velmi důležitá. Děkuji za pozornost.
Ono podstatné v podstatě bylo zde řečeno. Ostatní jste tady slyšeli.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.
Já děkuji panu ministru financí.
Procesně mělo dojít ke spojení prověřování trestních oznámení poškozených Prince, Čejky, Pavelcové a Macháčka s šetřením trestního oznámení Konsolidační banky. Opravdu bych to velmi nerad. Takže navrhuji Poslanecké sněmovně, aby odpověď na moji interpelaci Poslanecká sněmovna panu ministru Pelikánovi odmítla.
S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Jiří Štětina.
Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, kdyby to umožňoval jednací řád, tak bych navrhl, aby se tímto bodem zabýval klub ANO. Já vím, že to je jeden případ ze statisíců, ale pane ministře, to opravdu nebylo obratně politicky řečeno.
Faktická poznámka pana poslance Štětiny, potom pan ministr Pelikán.
Já jsem šel do parlamentu z toho důvodu, že jsem si myslel, že se dá bojovat proti korupci. Všichni předřečníci, a já se musím trochu zastat i pana ministra, protože z jeho odpovědi jsem nevyčetl, že by nechtěl, ale on nemůže, a teď je otázka, jestli nechce. Ale já myslím, že chce, ale on skutečně nemůže. Včera naštěstí jedna veliká kauza, o které se hovoří deset let, byla konečně odsouzena. Ale já jsem zvědav, jaké zase další okolnosti budou, a zase bude zproštěn.
Děkuji.
Děkuji. Možná to bylo politicky neobratné, ale já tady nebudu politicky obratně lhát. Ano, můžeme si prodloužit promlčecí dobu o dalších pět let, můžeme si ji každých pět let prodloužit o dalších pět let, protože se každých pět let ukáže, že se zase nic nevyšetřilo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Mauricijské republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu mauricijské strany se v listopadu 2014 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Následně byla v srpnu 2015 dohoda podepsána. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru.
Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu, není zájem o závěrečná slova a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má prosím někdo nějaký jiný návrh? Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru.
V současné době je pohyblivý, stejně jako státní hranice s Rakouskou republikou na řece Dyji. V dotčeném úseku probíhají střednicí toku Dyje. Státní hranice se Slovenskou republikou jsou pak od 1. dubna 2011 nepohyblivé v celé délce s výjimkou úseku přiléhajícího k trojstátnímu hraničnímu bodu. Jedná se cca o 60 metrů, kde probíhají střednicí toku Moravy. Koncept pohyblivých státních hranic na hraničních vodních tocích je v současné době překonaný. Česká strana má zájem upravit postupně smlouvy o společných státních hranicích se sousedními státy tak, aby byly státní hranice nepohyblivé po celé délce. Ukotvení bodu styku státních hranic s Rakouskem a Slovenskem je podmínkou pro realizaci tohoto záměru. Smlouva vychází ze současné polohy trojstátního hraničního bodu, nedojde tedy ke změně průběhu státních hranic.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova, není zájem. A budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo nějaký jiný návrh? Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Prosím nyní, aby smlouvu představil a uvedl ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dohoda byla podepsána dne 31. července 2014 v Monaku. Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání. Jde o daně z příjmu a daně z převodu majetku, respektive nemovitostí. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Doporučuji proto vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.
Návrh iniciativně projednal i rozpočtový výbor.
Všichni asi víme, že v souvislosti s nutností řešit problémy v české diplomacii. Jednou z takových důležitých věcí je upozornění ze strany předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dany Drábové, že praktická aplikace tohoto zákona vede k tomu, že se fakticky znemožňuje možnost postupné obnovy zaměstnanců tohoto úřadu na principu odbornosti. Že zkrátka důsledky toho zákona vedou k tomu, že se do výběrových řízení nikdo nehlásí, protože takové odborníky není možné adekvátně zaplatit. My jsme opakovaně upozorňovali na problém prostupnosti vůči akademické sféře i soukromé sféře.
Děkuji, pane předsedo. Týká se to cizinců, kteří zde většinou trvalý pobyt udělen nemají, ale jsou zde zaměstnaní, a zejména jejich děti a manželky, kteří nemohou spadnout do systému veřejného zdravotního pojištění. Mají řadu problémů jak s cenou, tak krytím a různými výlukami komerčního zdravotního pojištění.
Také děkuji.
Děkuji, pane předsedající.
Prosím paní poslankyni Olgu Havlovou, která bude interpelovat pana ministra spravedlnosti.
A mám pocit, že policistů tam, myšleno na Albertově, bylo poměrně hodně. Pane ministře, na Albertově byli zástupci Úsvitu - národní koalice, zástupci Bloku proti islámu s dalšími tisíci lidmi a žádné projevy nenávisti zde ani v nejmenším nezazněly. Já doufám, že jste si dobře ověřil, co na Albertově přesně padlo, než jste jako ministr spravedlnosti České republiky začal do médií mluvit o tom, že policie má povinnost stíhat projevy z Albertova. A pokud do médií říkáte, a zde jsem vás citovala, že policistů na Albertově bylo dost, aby začali stíhat, chci po vás jasnou odpověď, kdo z vystupujících na Albertově má být stíhán a za jaké výroky.
Vážené poslankyně, vážení poslanci. To byla odpověď na otázku, zda budu podávat nějaké trestní oznámení. A já jsem na to řekl, že policie má ze zákona povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, a že policistů bylo, pokud je mi známo, na Albertově hodně. Takže to byla moje role a všechno ostatní je na někom úplně jiném a já s tím nemám nic společného a mít nebudu.
Já bych jenom chtěla říct panu ministrovi, že jsem nic z kontextu nevytrhla, protože podáte například trestní oznámení jsem se vás vůbec neptala, to se vás ptali novináři v iDNES. A jako ministr byste neměl předjímat takové věci a měl byste si být ve věcech jistý.
No to je to, co jsem říkal, že se mě ti novináři ptali, jestli podám trestním oznámení. Tak jsem si to dovolil k tomu doplnit.
Děkuji.
A druhá moje také konkrétní věcná otázka k této věci. Moje druhá otázka je, jak se tedy osobně pan premiér zasadí o to, nebo jak pomůže panu ministru dopravy Danu Ťokovi, aby ta shoda byla dosažena a aby České dráhy tuto povinnost mít nemusely.
Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi.
Vážený nepřítomný pane premiére, čelíme masivní řízené invazi nepřátelských migrantů. Ani největší hlupák přece nemůže nevidět rizika spojená s masovou milionovou invazí muslimů. Stavíte se proti celému národu, proti své zemi, zrazujete svůj domov. Mám skromnou otázku. Platí vás Islámský stát nebo vyznavači islámu nebo nějaká organizace, které z imigrantů profitují? Po vašem odstoupení bychom měli uspořádat jak nové volby, tak referendum o vystoupení z Evropské unie a referendum o nepřijímání migrantů a vyhoštění všech, kdo se nelegálně zdržují na našem území, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti a o tom, s kým chtějí ve své zemi žít. Jak dlouho budete ještě pohrdat občany a jednat proti jejich vůli?
Děkuji panu poslanci Okamurovi za jeho příspěvek. Bude to interpelace na pana premiéra ve věci hrozby radikálního islamismu.
Vážený pane premiére, Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že právo šaría je v rozporu s evropským pojetím demokracie a svobody. Jak vaše vláda bude reagovat na šíření této části radikálního islámu? Připravujete vymahatelnost tohoto nálezu ve vztahu k činnosti církví podle zákona o církvích? Doufám, vážený pane premiére, že vaše vyjádření nebude jen ve smyslu, že nebudeme v podstatě dělat nic, počkáme, až bude řádit islámská policie v ulicích.
Děkuji panu poslanci Fialovi. Dostáváme se k osmé interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Věra Kovářová. Ta bude interpelovat pana premiéra ve věci opakovaných absencí Andreje Babiše.
Vážený pane premiére, dovolte, abych svou druhou interpelaci věnovala jedné malé osobní prosbě. Pokud počítám dobře, od letošního května se marně snažím ústně interpelovat ministra financí Andreje Babiše a ani dnes se mi to pravděpodobně nepodaří. Zdá se, že se prostě rozhodl interpelace poslanců ignorovat. Ve čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednoduše nechodí. Chápala bych výjimečnou absenci odůvodněnou důležitým jednáním v zahraničí, ale přestávka v délce sedmi měsíců, to už je myslím moc. Prosím vás, abyste jako nadřízený pana ministra Babiše dohlédl na zlepšení jeho sněmovní docházky, a to především na čtvrteční ústní interpelace.
Děkuji paní poslankyni Kovářové. Přicházíme k deváté interpelaci, kterou přednese pan poslanec Radim Fiala, který pana premiéra bude interpelovat ve věci politiky Ministerstva kultury.
Děkuji za slovo. Ano, český filmový festival, z velké části placený z kapes českých daňových poplatníků prostřednictvím Ministerstva kultury a z evropských peněz prostřednictvím evropských fondů a Evropské komise, navštívil syrský uprchlík. Vážený pane předsedo vlády, žádám vás o vysvětlení.
Poslední, desátou interpelaci přednese pan poslanec Tomio Okamura. Ta faktická poznámka bohužel není možná, pane poslanče, ale vaše desátá vylosovaná interpelace je teď na řadě.
Vážený nepřítomný pane premiére, proč česká vláda urputně trvá na tom, že bude přijímat muslimské migranty, a nejedná v souladu s přáním většiny občanů, kteří žádné nezákonné imigranty ani vyznavače islámu v České republice nechtějí? A vaše vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL jedná zcela proti vůli většiny občanů a dělá nevratné kroky, které na generace negativně ovlivní soužití v České republice. Prosím o jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Jediná cesta, jak občany nepohrdat, je referendum. Máte odvahu se na to zeptat občanů České republiky a zeptat se jich na jejich názor v referendu na přijímání imigrantů právě referendem? Děkuji za pozornost.
První interpelaci na jednotlivé členy vlády přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci zabezpečení areálu Pražského hradu.
Vážený pane ministře, na jednom z posledních zasedání rozpočtového výboru jsme projednávali kapitolu Kancelář prezidenta republiky. V rámci rozpravy přišla řeč také na zabezpečení areálu Pražského hradu v důsledku kauzy, kterou můžeme pracovně pojmenovat jako červené trenýrky. Zkrátka zásadní změny.
V odpovědi pan ministr říká, že s tím nejde nic dělat, protože je to promlčeno. Na to, žel, tedy odpověď nemám.
Já děkuji panu místopředsedovi Vojtěchu Filipovi. Poprosím o odpověď pana ministra.
Na druhé straně tak jak jsem se s tou kauzou seznámil, obávám se, že už s tím opravdu dnes asi nikdo nic neudělá. Jak víte, já jako ministr tam žádný instrument nemám, nemohu, i kdybych si myslel něco jiného, nemohu někomu nařizovat, aby se tím řídil.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji, otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Každý ví, o čem hlasuje, není potřeba opakovat znovu usnesení. Kdo je proti? Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.
S cílem uvést tuto dohodu do souladu s unijním právem byla s hongkongskou stranou vyjednána její změna. Hlavní úpravy se odehrávají v článcích týkajících se určování leteckých dopravců a odvolávání či pozastavování jejich provozních oprávnění. Sjednání změny dohody nevyžaduje úpravy našeho právního řádu, její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovolil bych si touto cestou vás požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu.
Děkuji panu ministrovi.
Tak jen pro upřesnění.
Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Prosím nyní pana ministra dopravy, aby nám tento návrh představil.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám představil návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům. Jedná se o první dvoustrannou mezinárodní smlouvu v oblasti kosmických aktivit, kterou Česká republika uzavírá. Smlouva zakládá rámec pro spolupráci na výstavbě, provozu a využívání kosmických systémů a prohlubuje možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a kosmických vědách. Kosmické aktivity jsou velmi progresivním a vysoce technicky a vědecky náročným odvětvím. To potvrzuje i každoročně se zvyšující poptávka po službách kosmických systémů a dynamicky rostoucí objem trhu. Předpokládáme, že sjednání mezinárodní smlouvy s Francií jako evropskou a světovou kosmickou velmocí nám přinese nové hospodářské a vědecké příležitosti a zvýší renomé a postavení České republiky v mezinárodním kosmickém společenství. Sjednání smlouvy nebude vyžadovat změny v českém právním řádu. Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s aktuálním děním kolem trati Mladá Boleslav - Nymburk a všejanské spojky. Jedná se o stavbu, jejímž cílem je trať zkapacitnit pro potřeby nákladní dopravy v souvislosti s požadavkem společnosti Škoda Auto, a. s. Obsahem této části je řešení v úseku Luštěnice - Mladá Boleslav. Investiční náklady jsou 920 milionů korun. Ministerstvo dopravy souhlasí s tím, že vybudování krátkého úseku mezi Milovicemi a Čakovicemi je zajímavou možností v rozvoji železniční infrastruktury na území Středočeského kraje.
Možná že je rovněž ve fázi příprav či záměru a bude se tak dít na sklonku letošního roku.
Vážená paní ministryně, v únoru byl vyhlášen rozvojový program pro navýšení platů ve státním sektoru. V listopadu tohoto roku byl vyhlášen opět rozvojový program na zvýšení platů ve státním sektoru. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy říká, že peníze z roku 2015 do října dostanou tyto školy v normativech v roce 2016, což je v pořádku. Peníze od listopadu 2015 a navýšení, které proběhne v roce 2016, dostanou v normativech až v roce 2017, což je dle mého názoru extrémní diskriminace, která tu ještě nebyla. Dle mého názoru by mohlo Ministerstvo školství pokračovat v únorovém scénáři a vytvořit pro soukromé a církevní školy rozvojový program pro dorovnání financování vyhlášené 1. listopadu, a to co nejdříve. Doplňuji, že za předcházejících ministrů byly v drtivé většině rozvojové programy vyhlašovány pro všechny typy zřizovatelů ve stejných termínech a za stejných podmínek. Nevidím tedy důvod, proč by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo dělat rozdíly mezi příjemci, což jsou v konečném důsledku žáci. Ráda bych vás tedy požádala o dopřesnění informací, zdali opravdu ten rok 2017 je správně napsaný, tak jak jsem obdržela.
Děkuji a prosím paní ministryni.
Důvodem je odlišná právní regulace soukromých škol oproti školám veřejným z hlediska financování.